Nebudu je tady zmiňovat, myslím si, že to je spíše na fórum výboru pro sociální politiku. Ale jednu oblast zmínit musím. Bohužel se stalo to, co jsme neočekávali a co si nikdo nepřál. Oni stále při navýšení minimální mzdy přijdou o část vyplácené renty. Bohužel do této doby žádné řešení není na stole. Možná si řeknete, že to není tak zajímavé, že se to týká pouze - a říkám to v uvozovkách - pouze několika tisíc obyvatel této země. Ale je to několik tisíc obyvatel této země, kteří byli osudem postiženi, a my je trestáme tím, že při každém navýšení minimální mzdy jim snížíme vyplácené odškodnění. Takže samozřejmě ten problém je široký a není úplně jednoduše řešitelný. Ale kdo jiný než Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně další ministerstva, by měl tento problém vyřešit. A netýká se to v této oblasti pouze maminek na rodičovské nebo maminek, které se starají o nezletilé děti. A musíme pomoci i těm zaměstnavatelům, aby měli ambici ty zkrácené úvazky nabízet.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Josef Hájek. Prosím máte slovo.
My jsme těm horníkům a ostatním slíbili, že případně zpracujeme poslanecký návrh. Potom nebudou míst šanci na důchod.
Máte slovo, pane poslanče.
Já ještě krátce zareaguji na kolegu Josefa Hájka. Já bych ještě zmínil dva. Což je další demotivující prvek. Takže to jsou ještě další oblasti, které je potřeba v tomto směru řešit.
Děkuji.
Dámy a pánové, dovolte mi pár poznámek za náš poslanecký klub k této novele zákona. To tady už také zaznělo. Tady možná jenom řeknu na margo toho, co přednesl kolega Vít Kaňkovský prostřednictvím pana předsedajícího, že si myslím, že tato materie určitě bude zasluhovat diskuzi, předpokládám, na sociálním i na hospodářském výboru.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Do 12 hodin se omlouvá pan poslanec Marian Jurečka. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dvě poznámky. Jedna k vystoupení paní vicepremiérky. Tam si myslím, že takhle striktní zabetonování eventuálního možného použití přebytku státního dluhu, nevím, jestli by mělo být tak striktní. Ale obávám se, že ve veřejné správě to není úplně technicky možné. Pokud ano, tak jsem určitě připraven se o tom bavit, protože mi to přijde daleko pružnější a logičtější.
Myslím si, že ve chvíli, kdy tady děláme nějakou systémovou změnu, která jde přesně proti tomuto, tak jsem na to chtěl upozornit. Jsem si vědom toho, že to samozřejmě má další legislativní souvislosti.
Ale já bych chtěl pouze jednu věc, a to podpořit v podstatě to, co říkal pan kolega Bělobrádek. Ale omezovat použití přebytku pouze a jen na snížení státního dluhu si myslím, že není správné.
Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Máme tady ještě jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Miroslava Kalouska.
Jenom stručnou reakci na vystoupení pana poslance Bělobrádka i pana poslance Votavy. Teď je čistě akademická.
Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se z místa nehlásí.
Budu reagovat nejdřív na připomínky k vázání míst. Pane poslanče, to už se dva roky děje. A mnohem přísněji, než to stanoví tato novela. Protože se to děje v rámci rozpočtové politiky, zákona o rozpočtu, ať už na rok 2019, na rok 2020, v podstatě vážu prostředky na neobsazená místa a ty resorty je nemají. Takže je to opatření, které je dnes mnohem tvrdší. A ta úprava je postavena tak... spousta těch návrhů, které jste tady přednesl, není možných. Máme zákon o státní službě. Vy jste to i připustil, že to má další legislativní konsekvence. Takže abych byla spravedlivá, tak to uznávám. Určitě by to ani neprošlo. Vzpomeňte si na letošní boj za platy učitelů. Takže takové legislativní změny vidím jako nereálné. To není možné obsadit prostě někým nekvalifikovaným. A toto je tlak na resorty. Oni to nemusí obsadit do těch dvou měsíců. To je z toho vyňato. Prostě budeme vázat. Je to prostě jakási úspora, po které voláte, slyším to tady při každém jednání o rozpočtu. A nechci se o tom hádat každý rok při sestavování rozpočtu. Takže není to v celém objemu. Vezměte si, že celá léta to nikoho netrápilo.
Co se týká oblasti dovolené, tady bych chtěl především připomenout jeden zásadní moment. Rozumím tedy dohodě, ke které se dospělo, musím však říci, že ne všechny odborové svazy jsou s tímto výsledkem spokojeny. I tuto skutečnost je potřeba zohlednit. Vyjadřuji tedy velice opatrný přístup k navržené novele a předem avizuji, že pokud by došlo k tomu, že by tato novela nedoznala změny v průběhu svého projednávání, pak by asi byla velice složitá podpora ze strany Komunistické strany Čech a Moravy. Děkuji za pozornost.
Nyní tedy pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se pan poslanec Jan Bauer.
Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážené ministryně, ministři, milé kolegyně, kolegové. Trochu navážu na své předřečníky. Těch sedm základních oblastí, které tato novela obsahuje, jsou jistě oblasti, které je potřeba diskutovat. O tom jistě bude ve výboru pro sociální politiku velká diskuse.
Jako další je zde bod číslo Kdo souhlasí se změnou zpravodaje? V hlasování číslo 104 je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 104, proti nikdo. Prosím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem vládního návrhu zákona je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy. Stávající právní úprava datovaná svým vznikem do 70. let minulého století vytváří právní prostředí, ve kterém často absentuje úprava související s vývojem technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádala o podporu tohoto potřebného zákona.
Jednací řád předpokládá, že můžeme jednat až do 21. hodiny, tak není důvod k nějakému neklidu. A prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.
Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmů vyhrazené technické zařízení a členění jejich jednotlivých druhů. S ohledem na rizika, s nimiž je spojeno provozování vyhrazených technických zařízení, návrh zákona stanoví, kdo je oprávněn provádět revize a zkoušky podle tohoto zákona. Návrh zákona také stanoví způsob provozovaného informačního systému s údaji o revizních technicích a vydaných oprávněních různého druhu. Novou povinností je ohlašování orgánu inspekce práce závažných nehodových situací u technických zařízení, kde je předpoklad škody minimálně pět milionů korun. Je jednoznačně vymezeno postavení kontrolního orgánu státního úřadu inspekce práce a tzv. pověřené organizace, v současnosti Technické inspekce České republiky. Navrhovanou právní úpravou dojde k mírnému snížení nákladů provozovatelů odstraňováním duplicit úkonů vzhledem k činnostem prováděným podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Ke snížení nákladů podnikatelských subjektů dojde i cestou zhodnocování zařízení prostřednictvím nových postupů posuzování plánované životnosti zařízení. Vážená Sněmovno, doporučuji zabývat se tímto návrhem a posunout jej do dalšího čtení.
Děkuji. Doufám, že vám kolegové věnovali aspoň přiměřenou pozornost, a já otevírám obecnou rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádných přihlášek. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V čem se snižuje byrokratická zátěž pro podniky a v čem se zvyšuje v souvislosti s touto změnou.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Už jsem se obávala, že nebude žádná diskuse k této novele zákona. Upozorňuji, že se nejedná o zákon, který by měnil bezpečnost a ochranu práce, ale jedná se o změnu technických standardů. Takže to je technická novela. Protože v radě vlády máme celou řadu odborníků, kteří ten britský model znají, a já s ním souzním. Ale bude to diskuse na úrovni tripartity a bude to věc na několik příštích let.
Pokud opravdu diskutujete něco jiného - v předsálí!
My jsme přebytky a vyrovnaný rozpočet měli teď za sebou několik let.
Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Prosím, paní zpravodajko. Zachytil jsem to prodloužení, ale to se hlasuje až po přikázání. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 88, z přítomných 152 poslanců pro 150, proti nikdo. Pan kolega Ferjenčík se hlásí. Jaký výbor navrhujete, pane poslanče? Dobře. Jiný návrh nemáme. O návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu rozhodneme v hlasování číslo 89, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Pokračovat budeme bodem číslo
Návrh reaguje na potřeby praxe a směřuje ke snížení administrativní náročnosti, dále reflektuje nejnovější judikaturu Nejvyššího soudu České republiky a též Soudního dvora Evropské unie. Navrhuje se především následujících sedm věcí: Za třetí, změna v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy. Za čtvrté, zpřesnění úpravy doručování, které zejména administrativně odlehčí zaměstnavatelům. Za šesté, prohloubení prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Jednu věc ale musím kvitovat. Úspěch zakotveného konstruktu sdílených pracovních míst ale závisí opravdu na detailech, a proto bych velice vítal podrobnou diskusi v rámci výborů. A tady si dovolím vyslovit nemalou skepsi. Ono je totiž velmi snadné něco v dobrém úmyslu zakotvit do zákona, důležité ale je, zda zaměstnavatelé v praxi budou sdílená pracovní místa skutečně zřizovat a využívat. Na půdě výboru pro sociální politiku nás určitě čeká debata, zda je navrhovaná úprava dostačující, anebo je třeba ještě některé věci a praktické aspekty fungování sdílených pracovních míst doladit. To už jsem tady řekl. Ono strašně moc záleží, kdo vlastně ty návrhy zákonů píše, jestli to někdo dělá od stolu, jestli to dělají úředníci, jestli to dělají zástupci podniků nebo podnikatelů. A já mám někdy pocit, že některé věci, které se týkají podnikatelského prostředí, se píšou na ministerstvu a od stolu, aniž by někdy ti lidé věděli, jak vlastně reálné podnikání funguje. Tady mohu říci jediné: motivaci naháněnou dotacemi ale v naší zemi podle mého názoru nepotřebujeme. Naším cílem by mělo být, aby zaměstnavatelé měli důvod zřizovat taková pracovní místa z vlastního rozhodnutí, a nikoliv účelově, protože na stole zrovna leží nějaké dotace. Děkuji za pozornost.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřila k předloženému vládnímu zákonu.

Myslím, že paní ministryně Maláčová by tady mohla hovořit o tom, jak se baví na komisi pro spravedlivé důchody o výdajové, ale samozřejmě především příjmové stránce, o budoucnosti důchodů a pohledu jako celku. Jsem přesvědčena, že bychom tuto část příjmů měli řešit někde zcela jinde, ale to už je samozřejmě na té další dohodě.
Jsem toho názoru, že strategické suroviny mají zůstat v majetku státu. Jsem toho názoru, že stát má rozhodovat, jestli a kdy je bude těžit a jak s nimi naloží dál. Vytěžená surovina zůstává v plném rozsahu v majetku státu a kontraktor má jistotu stálé ceny. Je to vyzkoušené, funguje to, neobjevujeme žádnou Ameriku. Dovoluji si vyzvat k obezřetnosti.
Prosím, máte slovo.
Do související produkce či výrobků se tak nepromítá toto fiskální zatížení.
Jenom bych chtěla říct, že jsme tyto návrhy, tyto výsledky projednali i na ústavně-právním výboru. Nedosáhli jsme tam, řekněme, kýžené shody, proto se tyto věci nepromítly do usnesení ústavně-právního výboru.
S projednáním ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nás seznámí pan poslanec Jiří Dolejš, zpravodaj výboru. Prosím, máte slovo.
Ano, do plejády výboru ještě jeden. Budu velmi stručný. Podobně jako jsme svým většinovým hlasováním podpořili předchozí tisk, a bude tomu podobně i v tom následujícím tisku, tak také zde jsme podpořili.
Nyní otevírám obecnou rozpravu. Prosím pány poslance u řečnického pultu, aby umožnili paní poslankyni vystoupit. Prosím, máte slovo.
Naštěstí jsem štíhlá, takže jsem se k pultíku dostala. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, poslanci, vážená vládo, co se týká předložené novely Ústavy, já se vám přiznám, že jsem opravdu dlouhodobě velkou zastánkyní rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Máme tady člunek, může se stát mnoho věcí.
V podstatě je to, dovolím si říct, celkem bezproblémový bod, protože jak podvýbor pro policii, tak výbor pro bezpečnost přijal pozměňovací návrh jednomyslně. Takže vás prosím, abychom tento bod neprojednávali v tomto týdnu, ale až v týdnu od 11. února, v týdnu variabilním. Není to žádná politika. Děkuji vám za podporu tohoto problému, který chceme, doufám, vyřešit napříč politickým spektrem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento návrh zákona jsme podali já, pan poslanec Farský a zbytek poslaneckého klubu Pirátů. Poslanecká úprava, která se z původního vládního návrhu zákona dostala až do Sněmovny, byla v rozporu s principy právního státu i ústavním pořádkem. Poplatek byl nepřiměřeným omezením práva petičního podle článku 18 Listiny základních práv a svobod a byl také v rozporu s článkem 21 Listiny, který garantuje občanské společnosti účast na správě věcí veřejných. Poplatek porušoval princip ekvivalence, neumožňoval osvobození ani další úlevy včetně nevratnosti poplatku v případě odůvodněného podnětu. Jsem velice rád za toto rozhodnutí Ústavního soudu, kterým podpořil občanskou společnost a neziskové organizace, které se snaží o kultivaci prostředí veřejného zadávání v České republice. A tímto máme jeden úkol splněný.
Jaký vstup? Neobtěžují se slušné daňové subjekty, protože se chodí na kontroly cíleně.
Prosím, máte slovo.
Jen na doplnění. Tím nemá dojít k tomu, že pokud je kontrola namístě a je pro ni důvod, tak že by neměla proběhnout. A ano, upravili jsme podobu textace toho návrhu tak, aby to nemohlo ohrozit v žádném případě ani případ, kdy má být patřičná diskrétnost, má být ta kontrola skrytá. Nic takového se tam neděje. Jednoduše řečeno, ano, jde nám proti účelovému zaklekávání, to by se odehrávat nemělo. A tohle je mimochodem také jedna z věcí, která tomu bude s to zabránit. Jde nám o to, aby kontroly probíhaly efektivně, měly svůj patřičný význam. Přišli jsme s variantou, která to řeší. Řeší to nástrojem, který je rozumný, který je měkký.
Děkuji panu poslanci Kupkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy obecné. Tak ji uzavírám, když se nikdo nehlásí, a ptám se znovu na závěrečná slova. Můžeme přejít k rozpravě podrobné. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo.